Takže to všechno víme. Takže by bylo dobré, abyste to vnímali, a samozřejmě i prokazování původu majetku je taky opatření, od kterého neočekáváme nějaké zázračné výběry daní, ale je to jenom atmosféra té společnosti. Že ti, kteří tady v minulosti nakradli majetek na úkor státu, tak Klondike skončil. To je všechno! A my máme ta data. Takže není to pravda, co tady bylo řečeno. Pokud vím, tak si to zadala některá opoziční strana, jak jsem byl informován. A tady to máte černé na bílém. Tady já z toho můžu číst, že není pravda, co jste tady prezentovali. Není to pravda, protože skutečně není pravda, že by zbankrotovaly v Chorvatsku tisíce živnostníků. Tak radši to ukončili a začali znova a asi tam byla nějaká taková tichá úmluva, že ten finanční úřad je nechal na pokoji. No a potom vybrali stejně. A jsem o tom přesvědčen, že naši občané pochopili, o co jde.
Pak tady mám dvě přednostní práva. Pana poslance Kalouska a pana poslance Stanjury. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.
Děkuji, vážená paní místopředsedkyně. Vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, meritum projednávaných návrhů zákonů dostatečně objasnil pan ministr financí, takže já se teď jenom omezím na takovou statistiku. Vystoupilo k tomu celkem 35 poslanců, z toho 15 řádně přihlášených, a dva členové vlády. Zaznamenal jsem dva procedurální návrhy, a to procedurální návrh na zamítnutí obou návrhů zákonů, sněmovní tisk 513 a 514 v prvním čtení, od pana poslance Kalouska a procedurální návrh na vrácení obou tisků k přepracování od pana kolegy Fiedlera. O tom bychom měli hlasovat.
Ano, já vám děkuji a nyní prosím s přednostním právem pana poslance Kalouska.
Dámy a pánové, já už opravdu nechci dlouho zdržovat, protože všechno to, co tady řekl pan ministr, by se dalo bod po bodu vyvrátit. Bylo by to jenom mlácení prázdné slámy. Nemůže to být zlepšení podnikatelského prostředí a nemůže to být zavádění rovných podmínek pro všechny, když to zavádíte pouze pro 13 % konečných uživatelů, kteří provádějí hotovostní platby! Skutečně, to je argumentace, která trhá mozek z hlavy! Vy to pro jeden sektor zavádíte, pro jiné sektory to nezavádíte. U některých se zamyslíte, že to možná zavedete, jiným slibujete trvalou výjimku. Když pro někoho platit budou a pro někoho nebudou. Tak prosím vás opusťte tenhle argument! Vy jste se rozhodli někoho trestat a někomu dát tu výhodu, že se to na něj nevztahuje. Takže to je jeden zásadní protest, který mám. Nejsou to rovné podmínky pro všechny. Je to zvýšení diskriminace, protože na někoho to uplatnit chcete, a tam si myslím, že to je zejména lidovecký tlak, že na někoho to uplatnit chcete a na někoho jiného to uplatnit nechcete. Takže to nejsou rovné podmínky pro všechny. To je zvýšení diskriminace a zvýšení nerovnosti podnikatelského prostředí. To je první věc, s kterou bychom se měli rozejít z tohoto prvního čtení. Že děláte tenhle zločin. Na někoho ten instrument aplikujete, na někoho jiného ne. Každý o něco víc zaplatí než dostane. Který do něj zaplatí mnohem méně, než z něj vysaje. Tady sedí pijavice, která z veřejných rozpočtů více dostává než do nich odvádí... Na místě ministra financí sedí pijavice - Dobrá, pokud pijavice, paní předsedající, vám přijde pejorativní, omlouvám se, na místě ministra financí sedí klíště...
Prosím, abyste zaujali svá místa, snížili hladinu hluku v sále, abychom mohli pokračovat v jednání... Poprosím k mikrofonu pana poslance Kalouska, aby pokračoval ve svém projevu.
Koneckonců pro takový případ mám ještě jedenáct pokusů a pevně doufám, že už nebudu muset žádný použít. Dovolil jsem si tady také upozornit před těmi 14 dny na velmi problematickou věc digitálního udávání. Nedomnívám se, že to prospěje společenské atmosféře v České republice, a myslím si, že by to mělo být velmi zváženo, aby jeden udával druhého a stát k tomu pobízel na speciálních webových stránkách a říkal tomu digitální forma udávání. To si myslím, že si tahle společnost nezaslouží. Za třetí jsem si dovolil upozornit na mimořádný rozdíl mezi náklady, které uvádí interní studie BDO, kterou tedy dnes pan ministr - já mu děkuji - uvolnil, takže si to všichni budeme moci zkonfrontovat, mimořádný rozdíl mezi náklady, které uvádí studie Ministerstva financí, a náklady, které jsou nám předkládány v důvodové zprávě. Máme dvě možnosti. Já doporučuji to druhé. A dovolte, abych ocitoval několik ověřených a otevřených údajů z Eurostatu, které Eurostat certifikovaně vydal pro celou Evropskou unii. To znamená, tam došlo legislativně k fiskálně neutrálnímu pohybu sazeb, kdy se snížila snížená sazba, ale zvýšila se zvýšená, celkový dopad měl být neutrální, mělo se vybrat víc peněz díky elektronické evidenci tržeb, ale ono se vybralo méně. Já doporučuji věřit Eurostatu.
Hlavní myšlenka jsou stejné podmínky pro všechny. Miliony. Každý měsíc. A nikdo se jich neptá: Chceš zaplatit daň? A taky je tady plno poctivých živnostníků a podnikatelů. A nepoctivci parazitují. My chceme samozřejmě narovnat ty podmínky, ale také by měly z toho vypadnout nějaké daně. A to i děláme. I ty velké řetězce, velké hotely. A elektronická evidence tržeb je jenom moderní způsob evidence, kterou umožnily technologie. To nemá nic společného s chorvatskou ekonomikou. A tenhle způsob je nejmodernější. My předkládáme náš model. Je tam plno rozdílů. Takže Rakousko to bude zavádět. My se soustřeďujeme hlavně na největší daňové podvody DPH. To je asi 80 miliard korun. Takže my bojujeme proti karuselům. Takže to není pravda, že toto je jediný nástroj. Znovu opakuj, je to narovnání trhu. Je to narovnání toho, že tady většina podniká poctivě a někdo nás tady okrádá. Čtyřikrát. A ten se nějak vyvíjel a už není ve všech bodech aktuální. Už je tam plno věcí, které se změnily. Když bude fungovat EET, tak tam budou doplněny jenom kódy. Tady. Takže to je celý rozdíl.
Poprosím pana ministra, aby se případně posadil na místo, aby kolega Kalousek mohl pokračovat. Prosím, pane kolego, máte slovo. Já tedy vyhlašuji desetiminutovou přestávku.
Metoda, kterou používají Sir Humphrey a naše Ministerstvo financí, je ale v zásadě stejná. A nad čím konkrétně se v případě českého výzkumu pozastavuji? Slyšel jste někdy termín nebo slovní spojení elektronická evidence tržeb? Myslíte si, že zavedení elektronické evidence tržeb postupně přispěje ke zvýšení důvěry zákazníků k obchodníkům a poskytovatelům služeb? Myslíte si..."
Odhaduji pět minut, takže pokud s tím takto souhlasíte, budeme pokračovat ve 14.06, pokud bude přítomen některý z ministrů. Je 14.06 a my budeme pokračovat v přerušeném jednání. Je zde přítomen pan ministr financí a pan ministr obrany, takže tímto jsme učinili jednacímu řádu zadost. Děkuji. Paní poslankyně, máte slovo.
Zopakuji, nad čím konkrétně se v případě českého výzkumu pozastavuji. Slyšel jste někdy termín nebo slovní spojení elektronická evidence tržeb? Myslíte si, že zavedení elektronické evidence tržeb postupně přispěje ke zvýšení důvěry zákazníků k obchodníkům a poskytovatelům služeb? Myslíte si, že zavedení elektronické evidence tržeb postupně přispěje ke zlepšení výběru daní od obchodníků a poskytovatelů služeb?" Hajte svůj návrh pomocí solidnějších argumentů.
Proto každá příčetná sněmovna, jsem přesvědčen, tento zákon musí zamítnout, a proto předkládám jménem poslaneckého klubu TOP 09 návrh na zamítnutí.
Nyní zde mám dvě faktické poznámky - pana poslance Šarapatky, kterého zde nevidím, tudíž jeho přihláška propadá, a další je pan poslanec Zlatuška. Prosím, máte slovo.
Chápu, že toto řečniště snese jakýkoliv nesmysl, ale v okamžiku, kdy zde padlo něco o tom, jak není dostupný vysokorychlostní internet na předávání tohoto malého objemu dat, tak to je naprostý nesmysl. Na toto stačí jakékoliv malé rychlosti. A absolutně jakýkoliv argument o vysokorychlostním internetu je zcela mimo. Za první republiky měly pokladny jednu pásku, na kterou se tiskly účty pro zákazníky a pro příslušný obchod, a druhá byla zapečetěná, dělala se na ní kopie a kontroloval ji berňák. Tohle fungovalo zcela běžně a bylo tam podstatně víc konkrétních informací než jenom čísla. Z těchto čísel , když si je sečtete, dostanete pouze údaje ve výsledovce na odvod DPH. Nic jiného.
Prosím, máte slovo.
Pak jsem pochopil, co to je. Jenom mám takovou zdvořilou prosbu ohledně umístění těch cedulí.
Co se týče přenosu dat, nechci se přít s profesorem kybernetiky. Vycházím z tvrzení znalce. Buď mluví z cesty pan profesor Zlatuška, nebo znalec Ministerstva financí.
Nyní další dvě faktické poznámky. Prosím, máte slovo.
Pěkné dopoledne. Možná trošku nevýhodou těch z nás, kteří tráví většinu svého pracovního času v oblecích a ve velkých metropolích, je to, že opravdu nemáme praktickou zkušenost s tím, jak ty datové sítě reálně fungují.
V každém případě to, co tady slyšíte od kolegy Kalouska, není pravda. Vyjadřuji se v tom zcela autoritativně. A tohle to nepotřebujete. A velice rád bych slyšel jméno toho znalce v uvozovkách, na kterého se pan Kalousek odvolával.
Připraví se pan poslanec Kučera, poté pan poslanec Laudát a poté pan poslanec Korte. Všechno faktické poznámky. Prosím, máte slovo.
Už dlouhou dobu se zabýváme elektronickou evidencí tržeb. Máme ovšem výhrady k tomu, na co bychom se měli zaměřit nejdříve. Podíl jednotlivých faktorů podílejících se na daňových únicích při výběru DPH. Takže jinými slovy, my tady budeme honit blechy v kožichu medvěda, budeme tím ztrácet spoustu času elektronickou evidencí tržeb, ale ty velké daňové úniky, ty necháme pořád, aby existovaly, ty miliardy mnohem větší, než o které tento stát - já s tím nesouhlasím - připraví ti drobní živnostníci, tak to budeme řešit složitě. Dopady budou nezanedbatelné. Nezaměstnanost. Sociální výdaje. Ale ty největší daňové úniky, k těm se budeme stavět zády.
Prosím, máte slovo.
První důvod byl: Ne všechny ordinace jsou připojeny na internet.
Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Korteho.
Je to zcela standardní šetření.
Děkuji a nyní prosím k mikrofonu s řádnou přihláškou pana poslance Šarapatku.
Vážené dámy a pánové, já určitě nejsem bezvýhradným podporovatelem této předlohy. Mně se také nebude líbit, pokud tady bude situace jako v Itálii, že si budeme muset brát na pokladně v lékárně nějaké doklady atd. Ale mám zcela osobní zkušenost. A on říká: No jo, ale já nakonec začnu platit daně nebo co! A tady bych chtěl navázat na slova kolegy Beznosky, který řekl, že může dojít k likvidaci střední třídy. A vytvářejí také velkou většinu pracovních míst. Tvoří střední vrstvu, která je jádrem každého národa, a když ji daněmi udusíme, zmizí a staneme se národem s několika málo desítkami velkopodnikatelů a masou proletariátu. Potom nebude existovat spravedlivá soutěž. Ale současně se domnívám, že daně by měly být takové, aby těm živnostníkům, té střední vrstvě, umožnily spokojený život bez potřeby lumpačit.
Prosím, pane poslance, vaše dvě minuty.
Dobrý den. Pan poslanec Šarapatka tady předvedl téměř jako systémový typický příklad, že jeho kamarád podnikatel krade a neplatí daně. Já to nezpochybňuji, je to možné. Ale to je, prosím pěkně, kamarád pana poslance Šarapatky, svůj k svému, to je výjimka. Já si nemyslím, že se takhle chovají běžně podnikatelé. Ale v rámci systému má patřit stejný přístup ke všem, to znamená pokud elektronická evidence tržeb se má na někoho vztahovat, tak na všechny, anebo na nikoho.
Prosím k mikrofonu s faktickou pana poslance Šarapatku.
A vaším prostřednictvím, paní předsedající: Vážený pane Kalousku, já být vámi, bych nechal na hlavě.
Prosím, máte slovo.
Samozřejmě, já se přiznám, nejsem ekonom, akorát si myslím, že jsou to data, která jsou dostupná každému, a že jsou to věci, které si může přečíst úplně každý. Samozřejmě, daně se mají vybírat, je to správně, když se vybírají, je správně, když jsou lidé poctiví, ale na druhou stranu tady se v této chvíli chceme hojit na lidech, na určité části lidí. A ta část, která ty daně má platit také, a to jsou velkopodnikatelé, tak na tyto lidi nikdo nešlape. Náklady pro samotné živnostníky prakticky nijak seriózně vyčísleny nejsou a nebyly. Tuto částku zaplatí samozřejmě dotčení živnostníci. Jedná se zhruba o 400 korun měsíčně pro subjekt. Počítá se s tím, že je zhruba 600 tisíc živnostníků, tedy dotčených subjektů. Již teď je ovšem jisté, že jsou to velmi optimistická čísla, a myslím si, že jsou zavádějící a že jsou lživá.
Vím, že jedeme bez přestávky. Děkuji. Prosím, máte slovo.
Může mu být zároveň zavřena provozovna, a to až na dva roky, nebo dokonce pozastavena veškerá podnikatelská činnost až na dva roky. Proti tomu může dotčený živnostník podat stížnost, kde bude celá věc vyšetřena, sankce však v takovém případě nebude mít odkladný účinek. Znovu opakuji - myslím si, že daně se mají platit, myslíme si to za Úsvit úplně všichni. Daně se mají platit.
Doporučuji skutečně si někdy pročíst výroční zprávy velkých korporací, je to velmi zajímavé a dobrodružné čtení. Možná, že se v dalších čteních dostaneme ke spoustě jiných firem, já si pro tento den a pro tento případ, abych nezdržoval, připravil pouze jeden jediný příklad. S takovouhle platební daňovou morálkou, prostřednictvím paní předsedající, s takovouhle platební daňovou morálkou, pane podnikateli a ministře financí v jedné osobě, běžte do karusele. Ano, skutečně to je díky desítkám a stovkám dalších spřátelených firem, armádě šikovných právníků, armádě šikovných daňových poradců, je to legální a dělají to pravděpodobně všichni velcí oligarchové. Ale to ti malí živnostníci nemají. Ti mají jenom své dvě ruce a svoji každodenní dřinu, kterou vy jim chcete zkomplikovat jenom proto, aby se před národem ukázalo, kdo je ten podvodník a kdo může za to, že ministr financí neumí vybírat daně. To je ten živnostník! To je ten podvodník! Není bez zajímavosti, že dokonce ten nákladný projekt, ten kanon na vrabce - kterým chceme všem říct: podvodníci jsou ti živnostníci, ne že neplatíme my oligarchové, ale podvodníci jsou ti živnostníci - že ten kanon na vrabce děláme bez výběrového řízení. Není ten důvod někde jinde? Můj vzácný kolega Zbyněk Stanjura tomuto systému říká registrační pokladny. No kéž by měl pravdu. A ten se do toho okamžitě zamiloval, protože chce mít samozřejmě to samé co pan Todorič. No protože tam se obchoduje s komoditou, která ho mimořádně zajímá.
Kolegyně a kolegové, pouze krátce. Za tu dobu, co jsem ve Sněmovně, jsem si zvykl, že jsou určité typy řečníků, kteří svoji rétoriku nezmění, a tak dovolte, abych zde ocenil ty, kteří dnes diskutovali, nikoho neuráželi, mluvili k věci a přinášeli argumenty pro a proti.
S přednostním právem pan poslanec Kalousek.
Děkuji. Já bych chtěl skutečně ocenit vystoupení pana poslance Bartoška.
Já děkuji.
Pane předsedo Kalousku prostřednictvím předsedající, nebudu tu diskusi dál rozvíjet. Dovolte, abych vám všem popřál pěkné prázdniny.
Já děkuji. Nyní přistoupíme k hlasování o návrzích, které zde padly. Nejprve je to návrh na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování od pana poslance Fiedlera.